Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Až skončí ta pauza, tak jestli chcete nějakým způsobem se někdo za klub Pirátů vyjádřit, tak samozřejmě můžete, kdo z vás má přednostní právo, ale teď jsme v pauze.
Tak já bych vyzval kolegy z vedení poslaneckých klubů, abychom to případně mohli probrat.
Ale když to začneme brát přes tu mobilitu, ono to není nejméně. Těžko posuzujeme, jestli je důležitější maloobchodní segment, škola nebo prostě nějaká důležitá služba typu třeba pedikéra pro starší lidi. Tak to je k tomu, proč jsme to takhle udělali. Bavíme se, pozor, ne o týdnu, bavíme se o pěti dnech, protože sobota stejně bude zavřeno. Teď k tomu Nejvyššímu správnímu soudu. Zde se mýlíte, ale neříkám stoprocentně. Ano, tak je to. To znamená, podle pandemického zákona vydává zdravotnictví mimořádná opatření, a to je pravda, po předchozím souhlasu vlády. A teď se můžeme bavit, jestli tomu tak bylo, nebo nebylo. Pandemický zákon máme poprvé, jsme pod obrovským tlakem, mimo jiné právě té pandemické skupiny, těch poradců - pan Levínský, pan Kulveit, pan Smejkal a tak dál. Takže my jsme odůvodnili toto opatření, respektive zdravotnictví, že existovalo nebezpečí, neboť se v tuto dobu, a dokonce den před vydáním, objevila informace o podezření na přítomnost brazilské mutace. Dneska se můžete usmívat a říkat: Vidíte, neměli jste pravdu, brazilská mutace nezafungovala. Ano, to jsme si říkali přesně s britskou mutací, to jsme si říkali s jihoafrickou mutací a bohužel, ta britská zafungovala. Výsledek všichni víme. Ano, to je realita, takže soudní přezkum podle pandemického zákona je jednostupňový, nelze se proti tomu rozsudku odvolat. Ano, samozřejmě chápeme, respektujeme. Že se Nejvyšší správní soud vůbec nezabýval obchodem a vůbec nezabýval službami. Jediná věta, kterou rozsudek obsahuje, je vedlejší poznámka soudu, na které rozhodnutí ale opravdu nestojí. Je to poznámka jednoho senátu Nejvyššího správního soudu. Ale co dál? To znamená, dodržíme ten termín, respektujeme to. Pochopitelně ale vždycky musím říct to "ale". Dneska jsem jednal s aktéry v oblasti kultury, kteří nepochybně ještě v následujících týdnech budou mít složité období.
A jakmile chodíte do práce, tak prostě odvádíte a státní rozpočet z toho profituje, a tím pádem se ten příspěvek na dětské skupiny vrátí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pandemický zákon zjevně rozlišuje mezi pojmy zákaz, omezení a stanovení podmínek, a proto je zásadní tuto terminologii dodržovat i v mimořádných opatřeních vydávaných na jeho základě. Jinak totiž budou pro jejich adresáty velmi obtížně srozumitelné, jak se stalo i v nyní posuzovaném případě. Není to v souladu s pandemickým zákonem. Předkládám následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Současně žádám, abychom toto usnesení hlasovali po bodech. Jedna věc je samozřejmě to, že vláda jedná zjevně nezákonně a překračuje své kompetence. Žádnou kompetenci na to, uzavřít plošně maloobchod, vláda nemá, prostě si ji vymyslela, soudy to ruší a oni jenom spoléhají na to, že ty rozsudky chvilku potrvají, takže budou tenhle nezákonný stav moci udržovat. Za druhé ten argument, že nemůžeme otevřít obchody kvůli epidemii, podle mého názoru v tuhle chvíli absolutně neobstojí. Co se totiž reálně děje? Dochází k velkému pohybu lidí ve snaze vyzvedávat si ty zásilky a dochází k masivnímu obcházení těch pravidel. Výsledkem celého toho vládního opatření je jenom to, že ti poctiví, co pravidla dodržují, to schytávají a jsou ekonomicky likvidováni a všichni, kdo to obcházejí, často jim bohužel už nic jiného nezbývá, na tom vydělávají. Z toho důvodu navrhuji toto vládní opatření zrušit a otevřít maloobchod nejpozději od pondělí. Děkuji za pozornost a za podporu tohoto návrhu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zde přednesl stanovisko klubu hnutí SPD k tomuto bodu. Vládní programy typu Antivirus zdaleka nepokrývaly a stále nepokrývají ztráty a kompenzace pro všechny živnostníky a podnikatele, a přitom na našem pracovním trhu stále chybí aktuálně více než 300 000 pracovních sil. Jsme přesvědčeni, že udržení stávajících pracovních míst je nejen lepší, ale hlavně levnější variantou pro stát než nechat zkrachovat firmy a následně pak vytvářet nová pracovní místa či vyplácet podporu z úřadů práce. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje podporu zaměstnanců a firem postižených vládními opatřeními s cílem maximálního udržení pracovních míst, aby se nepropouštělo.
Takže to už ne, a tím pádem se připraví pan poslanec Vojtěch Munzar. Tak, prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne.
To jsou nejohroženější skupiny. Takže to je velký posun, za to chci také poděkovat. Takže my vítáme to, že se hledá nástroj, jak ekonomicky podpořit rodiče, rodiny. To si myslím, že by bylo samozřejmě velmi efektivní. Vnímáme ho, že je důležitý v této době. Takže poprosím třeba, kdyby paní ministryně sledovala tuto optiku, to znamená riziko ohrožení ztráty bydlení pro rodiny, pro mladé rodiny, protože tady opravdu to riziko je poměrně velké. Myslím, že tady bychom také měli do budoucna udělat určitý posun.
Děkuji moc.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji a reagovat faktickou poznámkou bude opět pan poslanec Juchelka.
Už není? Ale úplně souhlasím.
Já bych jenom chtěl říct a reagovat na jednu věc, a to je, my nevíme, jak tady bude covid dlouho. A představte si, že mezi námi jsou lidé, kteří jsou pomalu celý rok doma, a k tomu mají nárok na dovolenou. A představte si reakci zaměstnanců, kteří chodí do práce. A teď přijde ještě to, že přidáme pátý týden, tak jsme skončili. Nikdo z nás neví, kdy covidová doba skončí, a my už dneska chceme hovořit o účinnosti. Nikdo z nás neví, jaké následky která firma ponese a jak dlouho bude řadě firem trvat, že se vzpamatují, a my už dneska mluvíme o účinnosti. To je přece nesmysl! Jenom to ukazuje na to, že to nemáme prodiskutováno, že prostě nemáme ujasněny věci tak, aby naše česká ekonomika na to nedoplatila. Moje rodina mi říká. Už nepodnikej, zavři to. Musíme se o ně postarat. Je to jejich celoživotní dílo, jsou tady s námi.
Pan poslanec Stanislav Grospič s faktickou poznámkou.
A teď navážu na to podstatné. Čili když se toto podle toho výzkumu zobecnilo, tak se došlo k závěru, že vlastně je standardní zvyklostí, že se poskytuje povětšinou pětitýdenní kalendářní dovolená, a nechci hovořit - já bych o tom hovořil v řádné rozpravě a v té důvodové zprávě to máte, tu nerovnost mezi jednotlivými sektory veřejnými, podnikatelskými a ještě mezi nimi navzájem v té délce dovolené.
Vážené kolegyně, kolegové, děkuji za diskuzi a musím na ni reagovat, protože prostě jestliže řeknu A, musím říct B. Veškeré firmy, které dávají tyto benefity, tak je dávají proto, že vědí, proč je dávají, a my jim tu možnost sebereme. Veskrz se dohaduje to: Ano, Jirko, zítra potřebuji volno. Zařídíš mi to? Vezme to za mě někdo jiný? Takhle to funguje. To v těch velkých nejde. A pak tady máme jednu významnou věc. Mluvili jste o statistikách. Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Asociace malých a středních firem zastupují většinu firem a podnikatelů v České republice a oni říkají: Jsme zásadně proti! To bychom si všechno měli vyjasnit, ujasnit, říci. Navrhuji, aby se bod vrátil do druhého čtení.
Budu stručný. Já s tím návrhem souhlasím, myslím si, že to je rozumný návrh. Ať řešíme příčinu, ať řešíme ten důvod, ať ti lidé si opravdu tu dovolenou mohou vzít. Ano! Ne, chceme to dělat reálně, tak pojďme reálně a pojďme vycházet z nějakých tvrdých dat. Ten, kdo je má, ať nám je předloží, ať se o nich můžeme bavit.
Pan poslanec Stanislav Grospič - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Odbory byly silně devalvovány. To je holá skutečnost.
Prostě bude vznikat více smluv na dobu určitou. Bude vznikat více smluv na DPP, DPČ, vznikne více černé práce. A to všechno zaviní to, že v této době, která je opravdu hektická, a řada firem nemá dnes na to, aby vyplatila dovolené a svátky, které má ze zákona povinnost vyplatit, tak prostě bude obrovský problém. Nejenom že budou firmy krachovat, ale budou přicházet i lidi o práci.
Pochopitelně budu mluvit úplně naopak než všichni tři mí předřečníci. Byť si jich vážím, tak absolutně nesouhlasím. Tady zaznívá, že firmy jsou ty, na kterých stojí Česká republika, že firmy jsou ty, které plní státní rozpočet. Já uznávám, že to jsou zaměstnanci firem, ale pokud ty firmy mají fungovat, tak především musí mít odpočaté a spokojené zaměstnance, jinak fungovat nebudou. A co ti zaměstnanci v té době, kdy ten odpočinek čerpají, dělají? Čerpají služby, nakupují potraviny, chodí do restaurací. Takže já tento návrh absolutně podporuji.
Já si dovolím zareagovat na pana kolegu Veselého, vaším prostřednictvím. Já s ním absolutně nemohu souhlasit. Když jim to budeme podvazovat neustálými náklady, tak bohužel to dopadne na ně tak, že budou muset propouštět, nebudou rozšiřovat pracovní místa a podobně. Takže to ve finále odnesou ti zaměstnanci.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Jiřího Bláhy. Máte slovo, pane poslanče.
Každý může pracovat sám, může si to zkusit, ale ve finále máme více zaměstnanců než podnikatelů. Každý z nás, který zaměstnává lidi, nebude rozšiřovat pracovní místa. Nevím, jestli je schopen kolega to domyslet, ale za mě je to o tom, že se nesetkal s pracovním procesem, tak aby zaměstnával lidi. Já je zaměstnávám, zaměstnávám je 30 let, a věřte mi, že si každého z nich vážím. Zkuste přijít do služeb a zjistíte, že sedm dní v týdnu musíte zajistit služby.
Ondřeje Veselého, poté Pavla Juříčka.
Když se jenom podíváte na celý svět, tak ty státy, které jsou vyspělejší, mají větší výkon, tak tam lidi mají větší výdělky, delší dovolenou a kratší pracovní dobu. Je to přesně naopak, a právě proto, že ti zaměstnanci mají výhody, práce si váží a chodí do práce.
Děkuji. A připomínám, že faktické poznámky reagují na průběh diskuze, nenahrazují vystoupení v diskuzi samotné.
Samozřejmě, jsem teď 30 let podnikatel a předtím jsem byl zaměstnanec, tak umím posoudit a umím vyvažovat. Ale myslet si, že bez zaměstnavatelů uděláte úspěch tady této ekonomice, no prosím vás, to navždy už zapomeňte. V třicátých letech ve Spojených státech tehdejší vlády měly poměrně kritický postoj k podnikatelům.
Já nezpochybňuji, aby to tady nevypadalo, že zpochybňuji pět týdnů dovolené, já nezpochybňuji. Tak těm se opravdu dneska nelehko žije.
Paní ministryně Jana Maláčová s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Jiří Bláha, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já tady nemůžu uvěřit, co tady poslouchám, jak tady diskutujeme o pracujících v této zemi. Já si myslím, že prosperita České republiky je založena na tom, že tady miliony lidí poctivě, tvrdě pracují. A bavit se o tom, že zase chtějí něco navíc, mi přijde velmi nedůstojné, a zejména tím myslím pana poslance Juříčka. Podívejte se, všechny argumenty, statistiky o tom, kolik se v České republice pracuje a že pracujeme v evropském srovnání mnohem více než naši sousedé na západ, vás nepřesvědčily, ale ta statistika je neúprosná. Můžeme se tady bavit o dobrovolnosti a tak dále. Já si ale myslím, že založit ekonomiku na levné pracovní síle, na tom, že budu lidi sdírat z kůže, nenechám je odpočinout, nenechám je nabrat sílu, nenechám je zvyšovat svou produktivitu, je prostě špatně. To je můj názor, a proto podporujeme pět týdnů dovolené.
Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, mě mrzí, že se do debaty nezapojují pořád předkladatelé návrhu. Každý zaměstnanec dneska může okamžitě skončit a najde deset pracovních míst.
Pan poslanec Stanislav Grospič, faktická poznámka.
Protože my nejsme slepí, my vnímáme tu dobu, která uplynula a která nás postihla covidovou epidemií. Ale také chci říci, že ten zákon byl předložen 1. listopadu 2018 a od té doby se neustále převaluje a projednává v této Poslanecké sněmovně.
Děkuji. Pan poslanec Pavel Juříček, po něm pan poslanec Petr Beitl. Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl reagovat na proslov a jakýsi osobní atak ze strany paní ministryně Maláčové a sám si kladu otázku, kdo ví o životě a firemním životě víc, jestli ona, nebo já. Musel jsem se vyučit, protože komunisté mého tatínka pronásledovali, občas ho zavřeli a byl oportunista. A přestože jsem chodil tenkrát komunisty vytvořenými talentovanými třídami a byl jsem mezi talentovanými dětmi, tak jsem nesměl studovat, takže jsem se musel vyučit a musel jsem dělat dělníka, takzvaného univerzálního frézaře. Až pak, když jsem měl ten dělnický původ, tak jsem teprve směl studovat. A když mezi nimi ráno projdu, tak se nestane, aby někdo na mě zaútočil nebo plivl. A když jsem s nimi v hospodě, tak spíš dostanu od nich panáka než nějakou kritiku. Děkuju, musel jsem se bránit.
Děkuji. Pan poslanec Petr Beitl, po něm pan poslanec Jiří Bláha.
Oni volají po dohodě, tripartitní, mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a volají po tom, aby se podobná změna zákona zasadila do lepší doby. A já se k tomu také přikláním.
Děkuji.
Ta myšlenka spočívala v tom, jakým způsobem státy, parlamenty, vlády spolupracují právě s podnikatelskou sférou. Jakou drzost máme my, když oni to zavádí, jim to ještě dát jako povinnost?
Já se pak přihlásím do řádné diskuze. Nicméně teď k té debatě, to je debata podnikatelé-zaměstnanci. Já se v tom ztrácím. Vždycky jsem byl jenom zaměstnanec, notabene na univerzitě, takže de facto polostátní. A mě by tedy zajímalo, tak evidentně jsou podniky, kde je pětitýdenní pracovní doba , je jich většina, a pak jsou podniky, kde není. Já prostě pořád tomu tady nerozumím.
Já děkuji za udělení slova. Ano, nejcennější je zdraví. Tam je armáda lidí, kterým když prodloužíme dobu dovolených, tak kdo za ně bude pracovat? Zavřeme ta oddělení? No, takhle to přece nechceme. Chcete, aby lidi ve službách, kde nejsou pracovní síly pro služby, pracovali ještě víc? Aby ty prodavačky u pokladen a jinde, pekařky, cukráři, pracovali ještě víc? Tak to přece nejde, to se nedá zvládnout. Ale já bych dával přednost tomu, aby právě firmy si mohly vybrat a mohli si vybrat i zaměstnanci mezi firmami, kam půjdou a nepůjdou. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec Václav Votava s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Juříček, faktická poznámka.
Já jsem si vždycky vážil svých zaměstnanců a budu si jich vážit stále, protože bez zaměstnanců podnikatel nemůže prostě podnikat. Pro velkou firmu to zátěž určitě není, ta si s tím poradí, ale menší firma, tam už problém je. Takže já jsem pro pět týdnů, ale zamysleme se nad tím, jestli to neposuneme, jestli neposuneme účinnost třeba o dva roky, až tato doba skončí. Takže já si myslím, že to, co řekl pan kolega Kaňkovský, ještě jednou opakuji, si myslím, že má racionální jádro.
Děkuji. Pan poslanec Pavel Juříček, po něm pan poslanec Jiří Bláha, faktické poznámky.
Ještě jednou děkuji. Je potřeba si vždycky položit : kdo, co, kdy a jak. O těch dopadech ještě můžeme dál a dál mluvit, ale skutečně to není otázka toho, že to je naše role. Prosím vás, nechme tu roli těm zaměstnavatelům, protože tam se rozděluje mezi tím, která firma je úspěšná a která je o něco méně úspěšná.
A to je praktická věc. To je o tom, abychom aspoň nějak to těm podnikatelům a zaměstnavatelům ulehčili. To přece nejsou dvě skupiny proti sobě, zaměstnavatelé, management proti zaměstnancům. Pokud to tak někde je, já to nevylučuji, tak ta firma špatně dopadne dřív nebo později. To je úplně evidentní a úplně jasné. Naše vláda si bohužel oblíbila dotační tituly. Ale to je jenom cash flow. No, není to málo, ale je to jenom odklad.